Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pokusím se být také velmi stručný, nicméně vás budu muset požádat o to, abychom na začátek dnešní schůze, a to pokud možno jako první bod dnešní schůze, zařadili bod týkající se současné situace v Bělorusku. Myslím si, že jako Parlament svobodné země, jako členské země Evropské unie nemůžeme zůstat lhostejní k tomu, že došlo k jednoznačnému porušení mezinárodního práva, pravidel vzdušného prostoru a narušení integrity Evropské unie a schengenského prostoru. Daným tématem se bude zabývat Evropský parlament a bylo by žádoucí, aby i Česká republika a její parlament měl k danému problému své vlastní usnesení. Za neuvěřitelných okolností byl zatčen Raman Pratasevič, občan, který se nacházel v mezinárodním vzdušném prostoru, který byl vystaven neuvěřitelně brutální vojenské akci Lukašenkova režimu, kterou podle všeho nařídil sám prezident Lukašenko. Bez jakýchkoli skrupulí si dovolil donutit komerční let k přistání a zatčení občana, který byl na palubě letadla chráněn tím, že je v mezinárodním vzdušném prostoru. Je to situace, která je bezprecedentní, je to situace, která nemá v moderních dějinách obdobu, a my jako koalice Pirátů a Starostů máme připraveno k danému tématu vlastní usnesení. Usnesení má připraveno podle mých informací i druhá opoziční koalice a my jsme samozřejmě připraveni kooperovat na tom, abychom tady nehlasovali nějaká dvě konkurenční usnesení. Pokud nám zařadíte tento bod na program dnešního jednání, tak samozřejmě budeme kooperovat a připravíme jedno společné usnesení. Zároveň jsem jednotlivým zástupcům poslaneckých klubů, snad zatím s výjimkou jednoho, kam jsem se nestačil dostavit, předal návrh našeho dopisu, dopisu poslanců Parlamentu České republiky běloruské vládě, kde kromě popisu celé té situace, žádosti o propuštění Ramana Prataseviče žádáme i o to, aby běloruská vláda dodržovala to, co má sama ve své ústavě. Článek 2 říká, že práva a svobody jednotlivců a jejich garance jsou klíčovou hodnotou běloruské společnosti. Evidentně se ukazuje, že tomu tak není, a evidentně se ukazuje, že země, jako je naše, která má sama s nesvobodou své osobní a velké zkušenosti, by měla být právě tou, která nebude lhostejná k tomu, co jiné diktátorské režimy na půdě Evropy provádějí a jakým způsobem zasahují nejenom do vnitřních poměrů ve své zemi, ale v tomto případě i do mezinárodního práva. Ale to všechno jsou až podružné záležitosti. Velmi vás žádám, kolegyně a kolegové, může to být velmi rychlý bod, ale neměli bychom zahlceni vlastní problematikou a jako Parlament České republiky odhlížet od toho, co se stalo. Jsme členskou zemí Evropské unie a jistě i ten hlas od nás by měl zaznít.
Další přednostní právo - pan místopředseda Filip, připraví se pan předseda Bartošek.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Takže to je můj návrh a žádám tedy Poslaneckou sněmovnu o předřazení bodů 40 a 39 před bod 10 na začátek druhých čtení.
Zároveň jsem přesvědčen, že podle mého názoru svou politickou činností závažným způsobem narušuje důstojnost funkce člena Rady České televize.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, děkuji za pozornost a za slovo.
Děkuji za slovo. Je to návrh zákona, který byl předložen, který upravuje problematiku majetkových přiznání do registru po nálezu Ústavního soudu, je to předloženo napříč politickým spektrem a je potřeba, abychom tento zákon, tuto novelu schválili jako reakci na nález Ústavního soudu.
Paní místopředsedkyně Černochová s přednostním právem za klub ODS.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové, chtěla bych na program našeho jednání jménem koalice SPOLU navrhnout nový bod s názvem K návrhu sankcí proti Bělorusku po nedělním aktu státního terorismu vůči civilnímu letadlu. Bohužel tento režim nesměřuje k nějakému uvolnění či demokratizaci, ale podmínky života v Bělorusku se spíše zhoršují. Represe vůči vlastnímu obyvatelstvu se stupňují a směřují nejen vůči vlastním občanům a etnickým Bělorusům, ale například i vůči polské menšině, což bylo téma, které jsme nedávno projednávali na schůzi zahraničního výboru, a přijímali jsme dokonce i usnesení.
Co se právě týká hypoték, tak chci také upozornit stejně jako tady pan senátor, že český bankovní trh je konzervativní. Proto se domnívám, že nepotřebujeme centralizaci rozhodování o podmínkách hypoték a současně centrálně stanovené výjimky a centrálně stanovené kvóty pro tyto výjimky. Tato centralizace významným způsobem posiluje roli centrální banky v oblasti bytové politiky, kterou bychom se primárně měli zabývat tady ve Sněmovně. Já jsem to tady říkal opakovaně, že vláda tím přesouvá rozhodování o dostupnosti vlastnického bydlení pro naše občany na centrální banku. I do takové paradoxní situace se můžeme dostat v případě, že centrální banka někdy v budoucnu o tom nebude rozhodovat správně.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji pěkně za slovo, už velmi krátce. S tím dramaticky nesouhlasím, protože to není nic, co by Česká republika potřebovala a co by bylo dobré. Nemyslím si ani, že Česká národní banka potřebovala další nástroje pro regulaci hypotečního trhu. Podle mého názoru se snaží Česká národní banka tímto hasit své vlastní požáry, které extrémně uvolněnou měnovou politikou zadělala. Paní ministryně financí se na tuto normu těší proto, že umožní České národní bance snadněji skupovat státní dluhopisy a snižovat tak uměle cenu vládních dluhopisů. Tomu rozumím, zvlášť ve chvíli, kdy paní ministryně není schopna přijít s uvěřitelnou racionální konsolidací veřejných financí. Na tu neschopnost přijít s konsolidací veřejných financí reaguje už i finanční trh, který zvyšuje úroky našich desetiletých státních dluhopisů. Nicméně to je z důvodu toho, jak se vyvíjí naše schodky veřejných financí a jak vláda není schopna s tím cokoli udělat. Je to nebezpečný zákon, je špatně, pokud ho český Parlament schválí.
Děkuji, nikoho dalšího nevidím přihlášeného do rozpravy. Přistoupíme k hlasování podle paragrafu...
Považuji to za naprosto přiměřenou záležitost a věřím, že tento návrh Sněmovna podpoří.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Kontrola hlasování? Další - paní poslankyně, prosím. Jestli je to všechno, tak můžeme přistoupit dále, k projednávání dalšího zákona, a tím je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla ze Senátu vrácený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance. V úvodu bych nejprve ráda zdůraznila potřebu předkládaný návrh zákona přijmout, protože jde o dlouhodobou legislativní snahu v této oblasti. Jak už jsem zmiňovala v rámci dosavadního projednávání, tato novela je jedním z nejpodrobněji diskutovaných návrhů, a to jak v odborných kruzích za účasti řady zákonodárců, tak také v mediálním prostoru. Samotný legislativní proces této předlohy započal již v minulém volebním období. Zcela jistě si proto zaslouží, aby byla schválena. Je evidentní, že došlo k uklidnění subjektů na finančním trhu, a pozitivní dopady byly patrné i na trhu s českými státními dluhopisy, z čehož benefitujeme všichni, nejen naše vláda, ale především naši občané. Považuji tedy za naprosto zásadní, aby byl návrh zákona schválen a postoupen panu prezidentovi. Jde o poměrně těžké a vysoce odborné téma. Mluvíme o nástrojích centrální banky, měnové či makroobezřetnostní politice, a přitom jde o věci v konečném důsledku velice blízké každodennímu životu. Centrální banka především pečuje o stabilitu cenové hladiny a ceny jsou něco, s čím se všichni potkáváme dnes a denně. Ale v předloženém návrhu je ztělesněna pravidly pro poskytování hypotečních úvěrů a hypotéky jsou téma blízké pro velkou část našich občanů. Před vámi tedy leží návrh, který má vazbu na klíčové aspekty dalšího fungování ekonomiky naší země. Není unáhlenou či snad zbrklou reakcí, ale dobře promyšleným souborem opatření, která opravdu musíme mít v zásobníku pro případ, že budou někdy v budoucnu potřeba. To považuji za nezbytné připomenout hned v úvodu. Nyní mi dovolte zmínit se o jednotlivých částech zákona a zareagovat na odpovídající body pozměňovacího návrhu přijatého Senátem.
Vidím, že kolegové přesunou své diskuse do předsálí. Můžete pokračovat.
Tou první je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Místo rozšíření bych ale správně měla mluvit spíše o standardizaci. Cílem je umožnit České národní bance potřebnou volnost ve volbě protistran a instrumentů, se kterými obchoduje v rámci plnění svých zákonem stanovených úkolů. Bez ohledu na to, zda bude schváleno znění Senátu, nebo znění Poslanecké sněmovny, jde o velmi důležitou část novely. Efekty této krizové novely se dostavily velice rychle. Nebylo ani potřeba skutečně realizovat konkrétní obchody. Již to, že mohou proběhnout, totiž přináší kýžený stabilizační efekt. A proč je to tak důležité? Jsem velice ráda, že se i díky zklidnění trhů daří financovat veřejné finance hladce a za nízkou cenu. Dovolím si jeden příklad za všechny. Navíc po roce 2021 budou z této novely těžit i budoucí vlády. Protože v případě loňské krizové novely šlo o rychlé nouzové řešení, byla dohodnuta omezená účinnost pouze do konce roku 2021, jak už jsem uváděla. Nicméně až do konce mandátu této vlády bude mít Česká národní banka všechny potřebné nástroje k dispozici. Já však považuji za nezbytné přijmout trvalé řešení, které zajistí, aby byly tyto nástroje centrální banky k dispozici i v dalších letech, tedy i za budoucích vlád. I ty se budou financovat na trhu a budou moci benefitovat z jeho stability, stejně jako celá ekonomika. A také budou mít pojistku pro případ, že nás někdy v budoucnu potká další krize a potenciální nejistota na trzích. To je přece správné a odpovědné jednání. Je to jako pojištění domu, také nechceme čekat, až bude voda stoupat, ale pojistíme se dopředu. Nečekáme povodně, ale chceme mít jistotu, že když náhodou přijdou, bude existovat řešení. Děláme to pro budoucnost a stejně tak tomu je s tímto návrhem zákona. A dovolte mi znovu zopakovat, že navrhujeme pravidla, která jsou standardním rámcem fungování centrálních bank na vyspělých trzích. První bod pozměňovacího návrhu Senátu se týká právě této oblasti. Konkrétně Senát navrhuje doplnění ustanovení o obchodech České národní banky o explicitní konstatování, že není dotčen zákaz měnového financování. Navíc doplnění Senátem navrženého konstatování do předmětného ustanovení by bylo kontraproduktivní, neboť by mohlo vést k výkladové nejasnosti, proč je uvedeno pouze na jednom místě zákona, a ne na ostatních místech, která hovoří o dalších instrumentech České národní banky. Další částí návrhu zákona, která byla dotčena pozměňovacím návrhem Senátu, je oprávnění České národní banky založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast. Zde musím znovu zopakovat, že cílem vládního znění této novely bylo nikoliv fakticky měnit, ale naopak reflektovat skutečný právní stav, který již dnes umožňuje České národní bance nabývat účast právnické osobě pro plnění svých úkolů, ale je to nutné dovozovat výkladem. Proto bylo přistoupeno k explicitní právní úpravě v zákoně tak, aby bylo jeho znění jasnější, a tedy i srozumitelnější. A to by mělo být cílem i zákonodárce. V diskusích se opakovaně skloňovala otázka vhodnosti a potenciálních rizik zakládání právnické osoby ze strany České národní banky. Opět musím zopakovat, že tyto obavy jsou liché. Návrh zákona obsahuje jasné omezení participace na jiné právnické osobě tím, že je možná pouze a výlučně k podpoře plnění úkolů České národní banky. Pokud by hypoteticky došlo, ať již v důsledku provedení investiční činnosti, či prostřednictvím využití jiného subjektu, k nežádoucím, a tudíž nepovoleným aktivitám, šlo by ze strany centrální banky o porušení zákona, ať již bude doplněno výslovné oprávnění dle navrhovaného zákona, či nikoliv. Jsem přesvědčena, že díky vládou navržené úpravě textace v zákoně bude naopak konání České národní banky v této oblasti transparentnější. Z těchto důvodu s druhým bodem pozměňovacího návrhu Senátu, který toto oprávnění ruší, nesouhlasím. Třetí částí návrhu je zakotvení nového oprávnění pro Českou národní banku stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Návrh reaguje na dlouhodobý apel ze strany České národní banky, aby získala pravomoc právně závazně regulovat úvěrové ukazatele u hypotečních úvěrů. Současně je třeba vnímat tento nástroj také jako cestu, jak zajistit rovné podmínky na tuzemském trhu. Chci, aby centrální banka měla účinné a tedy i efektivně vymahatelné nástroje jak ve vztahu k domácím, tak i zahraničním bankám či nebankovním poskytovatelům hypoték. V neposlední řadě bych také ráda zdůraznila, že do návrhu byla oproti původnímu znění z minulého volebního období doplněna úleva pro mladé žadatele o úvěr do 36 let, pro které budou limity mírnější.
My víme jednu věc, že těmto lidem končí mandát, teď v květnu jim končí mandát. Takže proto jsme hlasovali proti tomu.
Já jsem si tady našel - dokonce to je psáno v ich-formě - já jsem si tady našel z programu ANO: "Investice do našich lidí, ta je tou nejlepší investicí, co můžeme udělat. My jsme zde děkovali na plénu Sněmovny zaměstnancům ve zdravotnictví, my jsme zde děkovali lidem, kteří pomáhali nezištně v době pandemie. Všichni mají neustále ten pocit, že i pedagogům děkujeme. A co to znamená? Na naší straně byla. Na tomto divném výseku se bohužel nenašla.
Všechno přednostní práva před hlasováním o programu.
Když tady někdo vyzývá k dodržování zákona o jednacím řádu, zákona České republiky, Ústavy České republiky a vztahuje to k tomu, jak budeme hlasovat o tom, jestli zrušíme, nebo nezrušíme tajnou volbu toho nebo onoho, tak by si měl uvědomit, že principiálním dodržováním zákona v této Sněmovně je, jestli projednáme nebo neprojednáme zákony vrácené Senátem.
Za mě krátká reakce. Za prvé, nikdy jsem nezpochybnil demokratickou volbu paní radní Lipovské. Za druhé, rada by byla schopna fungovat i bez těch členů, kterým končí mandát. Mluvil jsem o tom z toho důvodu, že jsem chtěl, aby Poslanecká sněmovna si sama udělala jasno, co jsou ještě poslanci ochotni tolerovat a co už ne v rámci chování jednotlivých radních, aby se přijal nějaký společný úzus.
Děkuji za slovo. A ještě jste zapomněl dodat, že jsme také slíbili navýšit platy nepedagogům. Těm jsme je také navýšili. Takže tolik k tomu, co jste nyní řekl. Tato vláda udělala hodně pro učitele a slíbila to, k čemu se zavázala. Ještě si dovoluji malou poznámku. To, že jsme mohli zvýšit učitelům, pedagogům i nepedagogům, platy, bylo díky tomu, že tato Poslanecká sněmovna schválila rozpočet. Schválila sedm rozpočtů, které jsem sem přinesla jménem vlády. Ale vy, vy jste pro ně ruku nezvedli!
Ještě předtím, než jí udělím slovo, prosím o klid.
Navážu na předřečnici.
To rozhodně není jednání, k němuž by demokratické země měly nečinně přihlížet. Není přijatelné, aby jakýkoli stát postupoval tímto způsobem. Tato reakce je totiž nezbytná a musí být co nejtvrdší v tom smyslu, aby sankce zasáhly zejména špičky Lukašenkova režimu, které se drží u moci represemi a násilím. Nesmíme zapomínat na to, že oba tyto autoritářské režimy postupují ruku v ruce, a nesmíme přistupovat na jejich provokace. Nesmíme přistupovat na porušování mezinárodního práva ani lidských práv. Nemáme za cíl nějakým způsobem dnešní jednání obstruovat, ale máme za to, že skutečně je vhodné se proti tomu, co se stalo v neděli, jasně vymezit a přijmout nějaké silné usnesení.
Takové staré české pořekadlo platí a já bych si dovolil jenom v krátkosti připomenout situaci Bolívie a jejího prezidenta Moralese, který byl donucen evropskými státy přistát ve Vídni, aby mu bylo prohlédnuto letadlo, zda se na palubě náhodou nenachází Edward Snowden. Čili když to jeden dělá, je to v pořádku, když to autoritativní režim udělá, tak to v pořádku není. Ale my jsme si tady toto v mezinárodním právu udělali. Ale nyní mi dovolte reagovat na to, proč jsem se přihlásil, to znamená zařazení bodu do programu. Zaznělo tady od mých předřečníků ohrožení demokracie v rámci zpravodajství České televize a zásahy Rady České televize do programu. Probíhají totiž předvolební debaty, jestli jste si, kolegyně, kolegové, nevšimli.
Jenom připomínám, že vládní opatření ve vnitřních prostorách staveb stále trvá, pane poslanče. Tímto vám uděluji napomenutí a slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ze zdravotních důvodů nenosím roušku, nosit ji nebudu. Jedna je otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně takzvané koronavirové krize a druhá je petice Zdravého fóra. Vy vůbec nevíte, o čem hlasujete, a vůbec nevíte, k čemu se vyjadřujete, a proto já v rámci tohoto návrhu na změnu programu schůze, kde navrhuji opět zařazení projednání těchto petic, vám ty petice přečtu, abyste vůbec věděli, o čem to je. A přečtu vám taky všechny ty signatáře, protože vy jste byli líní udělat si domácí úkol. Takže otevřený... ano, všechno bude zveřejněno, jak odcházíte, jak vás to nezajímá, bude zveřejněn ten hluk opět, všichni to uslyší, jak vás vůbec nezajímá, co vám chtějí podepsaní lékaři říct. "Otevřený dopis lékařům, vládě, parlamentu a médiím ohledně takzvané koronavirové krize. Preambule: Tato petice je výsledkem konsenzu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikala během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit. Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zem. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních než v nemoci covid jako takové." Jsou to lidé, kteří jsou chytřejší než vy, vzdělanější v oboru a lidé, kteří na rozdíl od vás zachránili tisíce životů. "Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně: Uklidnila obyvatelstvo a přestala je děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí. - Upustila od dalších restriktivních opatření. - Povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. - Upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře. - Nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. - Věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství. Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že: Tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. - Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové chřipkové nebo další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat. - Mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz.
Další faktická poznámka. Ještě bude reagovat pan poslanec Antonín Staněk, než se dostane na přednostní právo pana poslance Kováčika.
Pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já si myslím, že jsme plně ve shodě. Důležité je, že ten zákon tu bude a bude možné s ním dál pracovat.
Děkuji a teď pan předseda klubu KSČM s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vůbec si nemyslím, že z něho má zůstat to vykastrované torzo, které sem přišlo ze Senátu, nejen pro ty věci, o kterých je tady řeč, ale také proto, že to téma, ten návrh, ta úprava, která přišla do Senátu ze Sněmovny, má i svůj velký symbolický význam. O tom tady byla mnohokrát řeč. Pojďme uznat a hlasovat pro sněmovní verzi.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.
A to jsme jaksi zapomněli do toho návrhu zákona dát. Tak já bych prosil, nepoužívejme tady argumenty, že Němci to mají taky. Já si to nemyslím. To, že podporujeme zahrádkáře, já to dělám 23 let, co jsem starostou města okresní velikosti, a nikdy by mě nenapadlo tuto činnost nějakým způsobem omezovat nebo ji likvidovat. Nikdy, protože ji považuji za prospěšnou. To je potřeba říkat. Takže já na to musím reagovat. Jsme tady politici. Já chápu, že už jsme si ho zaplevelili dost za tu dobu, co se to děje, ale nevidím důvod, proč to dělat dál, anebo z mé strany se na mě nezlobte, já na to chci upozornit, protože jednou se k tomu stejně budeme vracet.
Děkuji vám za dodržení času.
Děkuji.
Já jenom rychlá reakce na pana senátora.
Děkuji za slovo.